Minimálně dvě divize předaly bojovníkům Islámského státu celou svoji výzbroj, tedy moderní zbraně pocházející z ruské a americké provenience. V současné době se ukazuje, že kurdská strana je jedinou bojeschopnou silou v regionu, která má dneska v boji zhruba 100 tis. vojáků, kteří jsou schopni čelit Islámskému státu. My to vnímáme jako obrovské bezpečnostní riziko do budoucna.
Nikdo nic nenamítá, můžeme hlasovat - jednotlivě. Jsou to správní poplatky. Nyní máme hlasování číslo 33, kdy rozhodneme o pevném zařazení bodu číslo 18, to jsou hranice vojenských újezdů. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Děkuji vám. Z přítomných 114 pro 110, proti nikdo. Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Dalším pevně zařazeným bodem by měl být bod číslo 16, což je veterinární zákon, jestli se nemýlím. Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 38, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. I tento návrh byl přijat. Jestli se nemýlím, je to obchodování s povolenkami. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. To znamená, že bychom se zabývali novelou zákona o finančním trhu, auditorech a investičních společnostech. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Z Přítomných 116 pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat a úterní odpoledne začneme těmito pěti zařazenými body. Můžeme hlasovat najednou? Nikdo nic nenamítá? Kdo je proti? Kdo je proti? Z přítomných 116 pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které se týkají pořadu schůze, a budeme projednávat odpovědi na písemné interpelace, se kterými nevyslovili poslanci souhlas. Poté paní ministryně Michaela Marksová na dopoledním jednání, čili bude přítomna na interpelacích.
Předpokládám, že paní ministryně Jourová bude o datu své rezignace na funkci ministryně pro místní rozvoj informovat nejenom předsedu vlády, ale také předsedu hnutí ANO. Předpokládám, že k tomuto datu by měl být na stole návrh ze strany hnutí ANO na jmenování nového ministra pro místní rozvoj. Jenom si dovoluji ještě upřesnit, že jmenování ministra není v kompetenci předsedy vlády. Já ho mohu pouze navrhnout prezidentovi republiky, ale předpokládám, že pan prezident na základě Ústavy a v duchu Ústavy takovému návrhu vyhoví, protože tady je to skutečně pravomoc, která primárně přísluší předsedovi vlády, aby rozhodoval o tom, jakým způsobem má být vláda složena. Ale protože není to vláda, kterou by tvořila jedna politická strana, je to vláda koaliční, máme dohodu a ta koaliční dohoda jasně popisuje postup v případě výměny člena vlády za koaliční stranu.
Nyní prosím, aby se svou interpelací vystoupila paní poslankyně Váhalová, která byla vylosovaná jako druhá. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Myslím, že to je problém, který trápí řadu obyvatel České republiky. Systémově to souvisí s tím, že v naší zemi sice máme deregulované nájemné, které dostává řadu lidí do obtížné sociální situace - chci zmínit například samoživitele nebo samoživitelky s dětmi nebo osamělé důchodce. Pak samozřejmě by tady měly existovat nástroje sociální politiky, které by těmto lidem pomohly. Problém je, že nemáme zákon o sociálním bydlení. Tady samozřejmě vznikl prostor, který byl komerčně vyplněn, a to i na základě nepromyšlené reformy, kterou prosadil ministr Drábek, kdy řada lidí z úřadů práce, respektive byly převedeny agendy z obcí na úřady práce, současně byl snížen počet zaměstnanců úřadů práce, a tím pádem úřady práce přestaly kontrolovat poskytování sociálních dávek. Vy se ptáte, co v tuto chvíli s tím dělá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo především předložilo novelu zákona. Ta novela reaguje jednak tedy na ono podnikání s chudobou, to znamená praxí některých ubytovatelů, kteří účtují klientům - příjemcům sociálních dávek vysoké náklady za ubytování za zjevně neodpovídající kvalitu ubytování. To znamená, účtují se vysoké poplatky za ubytování v jedné místnosti několika osob, společné sociální zařízení na chodbě, čili evidentně tady někdo těží z toho, jak je systém sociálních dávek nastaven. To se musí změnit v zákoně. Takže změna zákona, která je teď v Poslanecké sněmovně. Vláda schválila navýšení počtu zaměstnanců úřadů práce zhruba o 600 lidí v České republice. Tady je důležité, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci právě i s Ministerstvem pro místní rozvoj urychlilo přípravu zákona o sociálním bydlení. Čili byli bychom velmi rádi, kdyby už příští rok se podařilo vypsat dotační tituly, které by umožnily obcím, městům stavět startovací byty a stavět bydlení pro seniory například ve formě určitých modernizovaných domů s pečovatelskou službou.
Táži se paní poslankyně - ano, chce položit doplňující otázku. Prosím pana premiéra o vyjádření.
Mohu s vámi jenom souhlasit. My jsme v naší zemi i pod tlakem Ústavního soudu a pod tlakem majitelů nemovitostí deregulovali nájemné s tím, že v té době byl vytvořen konsensus, že by tady měl být vytvořen systém sociálních dávek, které budou dorovnávat lidem, kteří nebudou stíhat platit nájemné prostě proto, že na to nebudou mít.
Budu konstatovat omluvy, které jednotliví poslanci a členové vlády předložili předsedovi Poslanecké sněmovny. Z osobních důvodů Josef Vozdecký, z pracovních důvodů Jiří Zemánek a z pracovních důvodů Marek Ženíšek. Takže na interpelace tady bude. To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny do dnešního rána, a budeme pokračovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já si dovolím navrhnout několik změn v pořadu probíhající schůze. Tyto body tedy navrhuji vyřadit, to je jeden návrh. První bod 31, sněmovní tisk 203, návrh zákona o správních poplatcích, potom bod 18, sněmovní tisk 57, návrh zákona o hranicích vojenských újezdů, následně bod 23, sněmovní tisk 87, návrh zákona o zdravotnických prostředcích, následně bod 9, tisk 259, návrh zákona o léčivech, následně bod 10, tisk 260, návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, dále bod 15, sněmovní tisk 258, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dále bod 16, tisk 199, veterinární zákon, a bod 25, sněmovní tisk 207, o podmínkách obchodování s povolenkami. Současně si dovoluji navrhnout, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i po 21. hodině.
Prosím, pane poslanče.
Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Jednak je to bod číslo 35, tisk 290, zákon o spotřebních daních, jedná se o líh. Jinak projednáno s panem ministrem Babišem, za jeho souhlasu.
Je to bod číslo 20, sněmovní tisk 179, novela zákona - změna zákonů o finančním trhu, bod 21, sněmovní tisk 209, novela zákona o auditorech, a bod číslo 22, sněmovní tisk 216, novela zákona o investičních společnostech a fondech.
Sportovní prostředí bohužel do dnešní doby nemá vyřešenou situaci s náhradami za postižení povodněmi. Olympijský výbor a sportovní svazy shromáždily podklady a vše potřebné od sportovních klubů v reálném čase. Bohužel do dnešní doby nebyly žádné finanční prostředky doručeny na národní svazy. Roční prodleva je velmi dlouhá a je možné, že většina zařízení, pokud nebudou mít okamžitou finanční pomoc, nebude moci opravovat svoje sportoviště vůbec.
Děkuji panu poslanci za interpelaci, která bude odpovězena písemně.
Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k obratu těchto malých prodejen hrozí, že budou vyřazeny z trhu. Jde o to, že ceny se mění v souladu s vývojem nabídky a poptávky, kdy je potřeba obměňovat cenu zboží například každý týden. Chápu, že tato problematika zasahuje i do zákona o cenách a do problematiky Ministerstva financí.
Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra o vysvětlení této složité situace.
Při zjištění porušení zákona je Česká obchodní inspekce povinna postupovat podle zákona a uložit v případě zjištění porušení právních předpisů odpovídající pokutu. Poznámka: Nelze předpokládat, že tato povinnost zůstane v povědomí podnikatelské veřejnosti po tak dlouhé době. V tomto duchu byly tedy inspektoráty České obchodní inspekce vyzvány, aby při své kontrolní činnosti braly ohled na tyto skutečnosti. Vzhledem k jiným důležitým oblastem, které je tento dozorový orgán povinen kontrolovat, například poskytování úvěrů, internetový prodej, bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, se nepředpokládá, že by uvádění měrných cen u drobných podnikatelů stálo v centru pozornosti tohoto orgánu ani v dohledné budoucnosti. Pro úplnost ovšem musím dodat, že pokud Česká obchodní inspekce obdrží podnět, musí na něj reagovat a provést šetření. Závěrem mi, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte jednu poznámku. Pokud by převládl zájem na systémovém řešení, bylo by nutné změnit předmětné ustanovení zákona o cenách. Nicméně mi současně dovolte upozornit, že informování spotřebitelů o měrných cenách je z obecného pohledu žádoucí.
Děkuji panu ministrovi za odpověď. Poprosím paní poslankyni o doplňující otázku.
Tam je problém s tímhle. Ale děkuji za odpověď.
Pan ministr má ještě doplňující odpověď. Děkuji panu ministrovi za odpověď. Další interpelaci, osmnáctou, přednese pan poslanec Radim Holeček, který bude interpelovat pana ministra Daniela Hermana ve věci Collegium Bohemicum.
Nový obsah činnosti rekonstruovaného muzea a především mezinárodně atraktivní trvalá expozice má profilovat sociálně slabý ústecký region v celonárodním a přeshraničním kontextu a přitáhnout turisty. Bohužel dnešní dosluhující sociálně demokratické vedení města z důvodů úzce stranických zájmů projekt nevzalo za svůj a jeho realizace a další existence plně závisí na splnění příslibu státního financování, ke kterému se i vaše vláda přihlásila. Ministerstvo kultury že hledá zdroje.
Dobrý večer, já bych chtěl za klub ODS jednoznačně podpořit slova pana kolega Hegera. Toto zavádí paralelní vydávání.
Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže ji končím.
Děkuji.
Ano, máte pravdu. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Připraví se paní poslankyně Soňa Marková.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Můj pozměňovací návrh, o kterém jsem se zmínil v obecné rozpravě, je poměrně jednoduchý.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Nejzávažnější problémy současné regulace zdravotnických prostředků vyžadují neodkladné řešení. Jedná se především o nefunkční dozor nad trhem, problémy v oblasti vigilance a klinických zkoušek, významné problémy v oblasti notifikovaných osob a zajištění komplexního předání dat do databáze EUDAMED. Mnohé z těchto problémů souvisí s nedostatečnou technickou podporou stávajícího registru zdravotnických prostředků, který bude muset být na základě nového zákona o zdravotnických prostředcích významným způsobem doplněn a do budoucna nahrazen národním informačním systémem zdravotnických prostředků. Zákon byl tvořen déle než tři roky a další odklad jeho přijetí by současné problémy velmi eskaloval. Za prvé v certifikátu volného prodeje, za druhé v žádosti o povolení klinické zkoušky a za třetí konzultace o zdravotnických prostředcích. Skupina Zdravotním pojišťovnám se tímto zákonem umožňuje vstup do registru. Doufám, že nebudou problémy a ve třetím čtení bude schválen.
Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, tak ji končím.
Ještě technicky.
Myslím, že bychom skutečně měli dbát na to, aby se zachovaly klíčové principy transparentnosti, aby byla umožněna objektivní legitimní soutěž o veřejné zakázky s cílem dosáhnout maximální efektivity na straně zadavatele. Prostě je tady celá řada negativních jevů, které doprovázejí tu stávající podobu zákona o zadávání veřejných zakázek. A já bych byl velmi rád, kdybychom během příštího roku dospěli k tomu, že bude schválen nový, moderní zákon o zadávání veřejných zakázek, který bude v souladu s příslušnou evropskou směrnicí. Čili tolik jenom velmi stručně k tomu záměru vlády. A já se velmi těším teď tady v Poslanecké sněmovně na debatu o té technické novele zákona o zadávání veřejných zakázek.
Děkuji. A táži se pana poslance... Prosím, paní poslankyně, máte slovo.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
Text, který vám úřady připravily, považuji za manifest alibistických úředníků snažících se obhájit svou nečinnost a pohodlnost. Předesílám, že podám několik dalších písemných a velmi konkrétních interpelací na členy vaší vlády. Na vás mám v tuto chvíli jen několik úvodních stručných dotazů. V dokumentu je zcela potlačena jakákoli zmínka o státní příslušnosti dětí. Proto se vás ptám: Jsou obě děti stále státními příslušníky České republiky? A dále: Mají české orgány nějaké poznatky o tom, že děti jsou státními příslušníky Norska? Prosím o odpověď ano, nebo ne. Za druhé. Proč stále tolik zdůrazňujete, že obě děti vyrostly v Norsku? Má pro vás občanství lidí žijících v zahraničí menší váhu než občanství lidí žijících v tuzemsku? Proč toto zcela zásadní ustanovení vaše informace zcela ignoruje? Znají ho vůbec úředníci ministerstev zahraničí a spravedlnosti? Tuší vůbec, že takový zákon existuje? A poslední, za čtvrté. Správně uvádíte, že neexistuje žádná mezinárodní smlouva.
Vážená paní poslankyně, ten problém je skutečně velmi složitý. Uspokojivě zejména pro obě děti. To si myslím, že je to nejdůležitější. Aby se našlo řešení, které umožní těmto dětem vyrůstat v nějakém normálním klidném rodinném prostředí. To vůbec není jednoduchá věc. Naše vláda je první vláda, která předložila do Poslanecké sněmovny v této věci písemnou zprávu. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek je první ministr zahraničí, který jednal se svým norským protějškem o této složité kauze. Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se v této věci také na úrovni parlamentní diplomacie velmi angažuje. Náš zastupitelský úřad konkrétně koná a lze doložit jeho aktivity, které byly realizovány v uplynulých několika měsících. Tohle všechno tato zpráva popisuje. Nic takového není pravda. Naopak nová česká vláda se snaží rozhýbat všechny kompetentní instituce na naší straně a jsme připraveni poskytnout matce těchto dvou dětí maximální možnou podporu, ať už půjde o její snahu revidovat rozhodnutí soudu v Norsku, nebo ať už půjde o další projednávání její žaloby, kterou podala u Evropského soudu pro lidská práva. Prostě tohle jsou dva reálné směry, kde je možné v případě právních aktivit dosáhnout pozitivního rozhodnutí, které by této rodině mohlo pomoci. A je také otázka, doufám, že to bude dobře vyřešeno, výuky češtiny pro tyto děti. Vy jste se ptala, jestli vím, zda tyto děti nepřišly o české občanství. Já nemám žádné informace o tom, že by tyto děti nebyly českými občany. Nemám žádné takovéto informace v tuto chvíli. Ale nepochybně můžeme ještě ověřit to, jak je přesně právní situace, která se týká jejich občanství norského.
Paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Tak jenom jednu informaci k úvodu toho, co nám řekl pan premiér. Položila jsem čtyři otázky, odpověď jsem získala pouze na jednu - že pan premiér nemá žádné poznatky o tom, že by děti už nebyly státními příslušníky České republiky. Ty otázky jsem položila čtyři, máte je k dispozici, takže se k tomuto problému dále budu vracet. A předesílám, že připravím a podám několik dalších písemných a velmi konkrétních interpelací na členy vaší vlády. Děkuji.
Děkuji a pan premiér jde již s reakcí k mikrofonu.
Já už jsem ji přivítal na minulých interpelacích. I na základě vašich minulých interpelací a interpelací dalších kolegů z Poslanecké sněmovny jsem Sněmovně předložil písemnou zprávu, která popisuje aktivity státních úřadů v posledních sedmi měsících.
Věřím, že se chcete zasadit o okamžité zpřetrhání ekonomických vazeb a zabránění porušování povinností při správě cizího majetku, ale stejně tak se domnívám, že ty věci, o kterých jsem se zmínil, je třeba řešit bezodkladně.
Děkuji panu poslanci.
Já opravdu tyto věci teď momentálně v hlavě nemám.
Děkuji panu ministrovi za rafinovanou odpověď. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Moje dnešní krátká interpelace je na téma řidiči, alkohol, návykové látky, a to především drogy. Je až neuvěřitelné, co dokážou všechno někteří řidiči před jízdou a možná i během jízdy konzumovat. Myslím, že situaci nemusím více popisovat, a věřím, že je známá i vám. Děkuji za pozornost a děkuji za odpověď.
Děkuji panu poslanci Zahradníčkovi.
Má to několik důvodů. Hlavním důvodem je velice jednoduchá dostupnost drog v České republice. My se na tu represi velmi pečlivě připravujeme, protože teď v této době nic jiného nezbývá. Vedle toho samozřejmě nepodceňujeme prevenci, diskusi ve školách, výukové programy a další věci, které jsou s tím spojené. Nakoupili jsme z rezervy Policejního prezidia pro policisty sadu detekčních přístrojů pro zjištění drogy v těle řidiče při kontrolách. Jsou to jednorázové testy a jsou to i jiné tedy testy, které lze používat opakovaně. Takže policie dostává detekci, dostává zastavovací pásy. Další opatření, které se připravuje, je registr přestupků. Takže vedle rekodifikace trestního řádu posuzujeme i téma drog a jejich vliv na řízení motorových vozidel. Stejný názor má i dopravní policie.